Poslední faktická poznámka, takže nyní pan poslanec Kaňkovský, který je přihlášen do rozpravy z místa.
Dovolte mi, abych jako spolupředkladatel této novely se také krátce vyjádřil k projednávanému tématu. Samozřejmě chápu - a je to povinností ministra zdravotnictví, potažmo vlády, aby bránil, nebo vláda bránila, rovnováhu ve veřejném zdravotním pojištění. Protože pokud nebudeme mít dostatečnou platbu ve veřejném zdravotním pojištění, nebudeme mít dostatek peněz na kvalitní zdravotní péči. Nicméně některé ty argumenty, které tady pan ministr uváděl, si myslím, že úplně neodpovídají. A já jsem přesvědčený o tom, že pro ně byla vaše slova poměrně velkým políčkem. Podobně se vyjádřil i zástupce KSČM. Tam chápu, že to je ideologická záležitost. A pan poslanec Grospič prostřednictvím pana předsedajícího má na to právo. KSČM nepodporuje zkrácené úvazky, hlásí se k tomu, hrdě se k tomu hlásí a je to jejich právo. Nechci to rozporovat.
Rozumím tomu, že máme v Německu ten Bundeskleingartengesetz, ten zahrádkářský zákon, v jiných zemích také, v sousedních, ale potřebujeme to upravit novým zákonem?
Nejprve vystoupí pan poslanec Ondřej Veselý, dále pan poslanec Josef Kott a nakonec pan poslanec Pavel Kováčik.
Samozřejmě mě vyprovokoval Dominik Feri vaším prostřednictvím k tomuto vystoupení. Nicméně zahrádkářská činnost je činnost ve veřejném zájmu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Do jisté míry ten komentář už tady učinil můj předřečník.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat, abychom dobře poslouchali. Ten zákon neřeší jenom ony vztahy, pro které pan kolega Feri - kterému rozumím a souhlasím s ním, měl by to také projednat výbor pro veřejnou správu. Ale není to jenom řešení vlastnických vztahů, které obsahuje zahrádkářský zákon. Pro tu celistvost, pro tu nadstavbu navrhujeme a budeme držet návrh na garanční výbor jako zemědělský, nebráníme se, naopak budeme podporovat návrh na projednání i ve výboru pro veřejnou správu. A myslím si, že můžu mluvit takto za všechny předkladatele, protože tak jak jsme se téměř na všech těch záležitostech mezi předkladateli shodli, tak se shodneme i na tom, že to není pouze, ale že je to také o vlastnických vztazích. Tedy také pro výbor pro veřejnou správu, případně ještě další výbory.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já bych především chtěl poděkovat všem poslancům, kteří podpořili tento návrh svým podpisem. Dále bych chtěl také poděkovat Českému zahrádkářském svazu a především jejich právníkům, kteří ve spolupráci s legislativci z Ministerstva zemědělství tento návrh připravili. Návrh tak podporují poslanci čtyř opozičních stran ze šesti, a lze tedy říci, že návrh naopak opozice podporuje. Když si přečtete stanovisko vlády, najdete tam mezi hrstkou dobrých připomínek i očividné zlomyslnosti. Vláda tvrdí, například, že přijímání nové vládní úpravy, zejména pak veřejnoprávní povahy, by vždy mělo být odůvodněno jednoznačnou a dlouhodobou společenskou potřebou, která podle mínění vlády nebyla v případě předkládaného návrhu prokázána. Dlouhodobá společenská potřeba to tedy je a jednoznačně je popsána dost detailně v důvodové zprávě.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.
Jak již jsem předeslal, ten zákon je primárně o obcích. Není možnost je vyšachovat. Ale v rámci Poslanecké sněmovny by to měl řešit primárně výbor pro veřejnou správu. Ty vlastnické vztahy ve spojení s obcí jsou tam klíčový aspekt, ta veřejná prospěšnost rovněž. Můžeme tam vypořádat i ty otázky toho nového smluvního typu nebo specifického smluvního typu, ale rozhodně by to neměl být výbor zemědělský.
Upozorňuji, že ten první zákon právě neřeší zdravotnické prostředky in vitro. Součástí návrhu je také změna zákona o správních poplatcích, který je nutné upravit tak, aby byly odlišeny správní poplatky vybírané podle právní úpravy pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a správní poplatky vybírané v závislosti s nařízením o zdravotnických prostředcích a novým zákonem o zdravotnických prostředcích. Jsme přesvědčeni o tom, že v tomto směru musí nastat přísnější regulace. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. I u tohoto tisku je zpravodajem pro prvé čtení pan poslanec Julius Špičák. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.
To je velmi významná součást té právní normy. Takže to je v podstatě důležitá součást.
Děkuju. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje. Budeme tedy hlasovat o garančním výboru výboru pro zdravotnictví. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Není zde návrh na další výbor, aby se zabýval tímto tiskem. Navrhuje někdo z poslanců jiný výbor? Nenavrhuje. Nezazněl žádný návrh na úpravu lhůty. Děkuji panu ministru, děkuji panu zpravodaji, končím projednání tohoto bodu. Konstatuji, že tento bod, tento tisk se posouvá na konec bloku prvých čtení. Tím jsme vyčerpali vládní návrhy. Přecházíme k návrhům poslaneckým. Budeme se zabývat bodem číslo Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Adam Kalous. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolte, abych na úvod tedy představil zákon o podpoře zahrádkářské činnosti, neboli zkráceně zahrádkářský zákon. Tento návrh jsem podal společně s kolegy z podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. Domnívám se, že má podporu napříč politickým spektrem. Ale nebudu navrhovat projednání v devadesátce ani zkrácení lhůt. V souvislosti s tímto zákonem bych řekl tři slova - tradice, masovost, prospěšnost. Nebudu tady říkat nějaký historický exkurz. Nicméně ta činnost se v průběhu 20. století vyvíjela různým způsobem. Český zahrádkářský svaz má v současné době někde kolem 130 tisíc členů.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 193: přihlášeno 156 poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh byl také schválen. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V rozpravě zazněl návrh od pana poslance Elfmarka na prodloužení lhůty pro projednání o 20 dní. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 194: přihlášeno 156 poslanců, pro 127, proti nikdo. Omluvy. Pan poslanec Lubomír Volný se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, Marian Bojko se omlouvá z dnešního dne od 13 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Znamená to, že tyto body budou zařazeny na konec bloku prvních čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Tento vládní návrh schválila vláda 6. ledna. Stěžejní část návrhu představuje adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a také se týká změny příslušných směrnic a souvisejících nařízení. Návrh zákona tedy v návaznosti na toto nařízení má za úkol adaptovat český právní řád na unijní pravidla. Především je třeba zrušit duplicitní národní úpravu. Dále pak s ohledem na nařízení návrh upravuje například otázky kompetenční, kdy určuje jednotlivé vnitrostátní orgány, zejména pak Státní ústav pro kontrolu léčiv, jako dozorové orgány či je pověřuje výkonem pravomocí daných každému členskému státu nařízením. Návrhem jsou upravovány podrobně povinnosti jednotlivých typů hospodářských subjektů v oblasti zdravotnických prostředků, stejně jako otázky označování zdravotnických prostředků a jejich identifikace. Dále je stanovena nová úprava stran průběhu klinických zkoušek, dozoru nad trhem a systému vigilance. Předkládaný návrh tak zajišťuje, aby celoevropská pravidla, stanovovaná zejména s cílem zajistit bezpečnost pacientů, byla vynutitelná i na území České republiky. Podrobněji jsou pak upravovány otázky pro předepisování, výdej, používání nebo servis zdravotnických prostředků. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Julius Špičák. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec.
Dobré dopoledne. Jsem rád, že tento velmi důležitý návrh doputoval do Sněmovny. Jak už zde řekl pan ministr a pan zpravodaj, jedná se vlastně o transpozici evropského nařízení. Já se zde nebudu zabývat všemi aspekty tohoto návrhu zákona. Myslím si, že k těm nejdůležitějším se dostaneme ve zdravotním výboru, který, předpokládám, bude garančním výborem.
Prvním významným negativem je dopad na příjmovou stránku systému veřejného zdravotního pojištění, ten lze odhadovat až na jednu miliardu korun, přičemž v žádném případě nebude kompenzován zvýšeným počtem uzavřených částečných úvazků, jak uvádějí předkladatelé. To se týká i osob, které jsou zaměstnány na dohodu o pracovní činnosti s měsíčním příjmem do 3 tisíc korun, případně mají příjmy z dohody o provedení práce s měsíčním příjmem do 10 tisíc. Tyto osoby platí pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Při přijetí návrhu budou tyto osoby moci uzavřít jakýkoliv zkrácený úvazek a výše jimi odváděného pojistného okamžitě klesne na úroveň přibližně 420 korun za jeden měsíc. Rozsah jim hrazených zdravotních služeb poté zůstává shodný jako u ostatních pojištěnců, přičemž na tyto osoby budou významně doplácet všechny osoby ekonomicky aktivní. Česká republika tak tímto krokem otevírá náruč svého štědrého zdravotnického systému všem, kteří zde uzavřou pracovní poměr na co nejmenší možný úvazek. Předkladatelé tohoto návrhu dále argumentují tím, že v pojistném na sociální pojištění minimální vyměřovací základ neplatí a pojistné se vypočítává z reálně dosaženého výdělku. Oproti zdravotnímu pojištění však v sociálním pojištění dostává zaměstnanec dávky, například důchod nebo nemocenskou, vypočtené na základě příspěvků do systému odvedených, neboť v sociálním pojištění jde o dávky finanční, zatímco ve zdravotním pojištění dostává pojištěnec všechno, na co má podle zákona nárok, bez ohledu na to, kolik přispěje. Způsob, jakým se předkladatelé snaží dosáhnout podpory uzavírání částečných úvazků u některých limitovaných skupin osob nepovažuji za šťastný. I v současné době zákon o pojistném na veřejném zdravotním pojištění obsahuje výčet pojištěnců, pro něž minimální vyměřovací základ neplatí. Úplné zrušení minimálního vyměřovacího základu za účelem podpory několika relativně malých skupin osob považuji v tomto směru za příslovečné vylití vaničky i s dítětem Návrh obsahuje také další zásadní nedostatky, například vůbec nezohledňuje skupinu osob samostatně výdělečně činných. U té v prvé řadě nic nemění, a zakládá tak jejich faktickou diskriminaci vůči zaměstnancům. Postavení osoby samostatně výdělečně činné se tak díky návrhu výrazně zhorší, neboť bude doplácet z minimálního vyměřovacího základu i tehdy, když bude státním pojištěncem nebo jinou osobou, na kterou se podle dosavadní úpravy vztahuje výjimka. Velmi rád podpořím racionální návrh, kterým se z objektivních důvodů uleví některým dalším skupinám pojištěnců. Proto navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.
Děkuji. Návrh jsem zaznamenal. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji za slovo. Pane ministře zdravotnictví, mě vaše argumenty velmi mrzí. A to, že systém platí 25 let, no, to je možná pravda, ale to ještě neznamená, že je správný. A já jsem přesvědčena, že je nelogický a že je nefér a že zkrátka z hlediska těch odvodů hendikepuje ty, kteří pracují a chtějí pracovat na částečný úvazek. A jsou to samozřejmě velmi často právě ty mladé rodiny. Tak hledejme jiné cesty. Ale vy s nimi nepřicházíte. Vy kritizujete náš návrh, a podle mě ještě nefér v tom, že říkáte: to bude 800 milionů. Je to víc, než vy říkáte, ale i těch 800 milionů je opravdu jenom zlomkem toho, co vy vynakládáte například na podporu cestovních nákladů, a to naprosto necíleně všem. Ta situace je opravdu nedobrá. Tak vymysleme společně v rámci projednávání toho zákona nějaký kompromis, který povede k podpoře částečných úvazků. Já mám velké zkušenosti i z Holandska, a víte, že to je země, kde opravdu snad třetina lidí dělá na částečné úvazky, a to nejenom rodiče malých dětí, ale i další skupiny. Já si myslím, že velmi často je to nabídka i pro lidi, kteří mají třeba těsně před důchodem a kteří už nejsou tolik zaměřeni na to, aby si co nejvíce vydělali.
Tak, děkuji. A nyní pan poslanec Grospič je přihlášen v obecné rozpravě.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 198, přihlášeno 127 poslanců, pro 124, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání?
Já navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výbor ústavně-právní, protože ten aspekt té smlouvy, vůbec to nastavení, ten zásah do smluvního práva je podle mě tak velký, že bychom to projednat měli, minimálně jenom krátce. A rovněž bychom to měli projednat i z důvodu tvorby legislativy, protože tady to je podle mě mimořádný zákon v tom smyslu, jak je nadbytečný.
Já se táži, zdali má ještě někdo další návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Takže jako první budeme hlasovat návrh pana poslance Feriho, aby dalším výborem, který bude projednávat tento návrh, byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Hlasování číslo 199, přihlášeno 127 poslanců, pro 124, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Nyní přistoupíme k hlasování o dalším návrhu pana poslance Feriho, aby tento návrh projednal také ústavně-právní výbor. Návrh byl zamítnut. Obecná rozprava nebyla otevřena.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já bych chtěl říci, že Komunistická strana Čech a Moravy se několikrát pokoušela předložit zákon o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů s tím. Platná právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci v zásadě tedy umožňuje a je i v praxi realizována. Mohl bych tady uvádět teď výčet norem, který je obsažený v důvodové zprávě předloženého návrhu. Je také pravda, že vláda k tomuto stanovisku dala negativní vyjádření.
Ona přednostní právo má i paní zpravodajka totiž.
Ne.
Jedním z hlavních cílů zákona je stanovit zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou. Podle mého názoru se veřejná prospěšnost projevuje zvyšováním zájmu veřejnosti o otázky ekologie a spojení přírody s životem ve městě a efektivním, hospodárným využíváním pozemků, jež zejména ve městech tříští zástavbu a napomáhají rozvoji zelených ploch, například ve velkých městech zahrádkářské osady plní funkci veřejné zeleně. Zahrádkářská činnost je nezisková činnost občanů s významnými pozitivními dopady na životní prostředí a zdravý životní styl. Přestože má zahrádkářská činnost v České republice dlouhou tradici a společenský význam i potenciál, tak není v současné době na rozdíl, jak už jsem zmínil na úvod, od okolních států explicitně upravená v žádném samostatném právním předpisu. Tolik na úvod, děkuji vám za pozornost.
Paní a pánové, přeji vám krásný dobrý den. Protože nejsme sami, kdo bychom v případě schválení tohoto zákona měli zahrádkářský zákon. Myslím si, že by bylo dobře, abychom se zejména na výboru ve druhém čtení podrobně zabývali touto situací a našli nějaké východisko tak, aby ten výsledek nebyl pouhou deklarací, i když i pouhá deklarace je velmi cenná. Chtěl bych se přimluvit jako jeden z předkladatelů a jeden z nejstarších nositelů této myšlenky, abychom řádně projednali tento návrh a abychom jej všichni podpořili.
Vystoupí pan poslanec Zdeněk Podal a připraví se pan poslanec Jan Pošvář.
Děkuji za slovo. Tuto komplexní úpravu SPD podporuje a je za ni všem vděčná.
Nyní další faktická poznámka. Pan poslanec Dominik Feri, zatím jediná přihláška na faktickou. Tak prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.
Dělal jsem v Praze, už příliš nedělám. Ale co musím říct, je to, že předkladatelé nám dělají do soukromého práva. Skutečně je to něco, co vyplývá z poměrů, nějaká činnost, která vyplývá z poměrů soukromého práva, která musí mít takovou novou regulaci? V době, kdy těch zákonů tady přijímáme neuvěřitelné množství a je nám to často vyčítáno?
Minimální výše povinných odvodů na zdravotní pojištění je totiž stejně vysoká pro zaměstnance na plný i na částečný úvazek. To způsobuje finanční zátěž na straně zaměstnanců a také administrativní zátěž na straně zaměstnavatelů. Platba zdravotního pojistného má na tom největší podíl. Navrhovaná novelizace proto ze zákona vypouští, jak už bylo v úvodu zmíněno, ustanovení o minimálním vyměřovacím základu u zaměstnanců a na něj navazující ustanovení. U osob samostatně výdělečně činných minimální vyměřovací základ ponecháváme. Mezi tyto osoby patří zejména rodiče navracející se do pracovního procesu po mateřské nebo rodičovské dovolené, kteří se do značné míry vedle práce věnují samozřejmě stále péči o děti, ale i celá řada dalších skupin. Pojistné bude u zaměstnanců nově, pokud schválíme tuto novelu, činit částku vypočtenou ze skutečně dosažených příjmů. Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnanců je stanovená minimální mzda. Navrhovaná změna se proto týká všech těch, jejichž skutečný výdělek na zkrácený úvazek činí částku 14 600 a nižší. Z toho vyplývá, že ustanovení o minimálním vyměřovacím základu se tím stalo prakticky neefektivní a zbytečné.